Proto samozřejmě i to podezření z toho, že by se mohl spáchat tento trestný čin, se musí už řešit. A potom řeknou no tak my jsme zasáhli, protože už se stal skutek. To přece je naprosto logické. Nehledě na to, že z toho Německa se nás také budou ptát na tyto informace. Samozřejmě, je to o prevenci.
Děkuji.
Děkuji. Ale nicméně takový liberalismus, jako je v České republice, já nikde nevidím. A zpátky k tomu zákonu. Já jsem u řady diskusí byl a mohu vám říct, že právě tou širokou diskusí s řadou různých aktérů se dospělo k tomu, co je teď vlastně předmětem dnešní diskuse. A ta prevence, když nám peníze utečou, tak už neuděláte nic.
Děkuji.
My tady mluvíme o podezření, že někdo nezaplatí daně, a on z toho dělá, že někdo vyrábí bombu a terorismus. O tom přece není vůbec sporu, o tom případu, o kterém vy jste mluvil. To je to klíčové. V dikci to, co dneska poslouchám, tak každý, kdo používá advokáty, daňové poradce, auditory, je vlastně podezřelý. Copak malý český podnikatel provádí agresivní daňovou optimalizaci? Co by tak asi optimalizoval? Právě ze Spojených států. Tak používejme argumenty, které sedí, a ne takové ty obecné. V naší zemi jsme moc liberální? Kdo má tolik předpisů a regulací? Tak se bavme konkrétně o tom, kolik kdo má regulací. Kde je to víc liberální a kde není. Tady se dává proti vůli vlády, proti vůli Legislativní rady vlády návrh, který říká, že všichni jsou podezřelí , proto to musíme zkoumat. Tak jediné doporučení je: všichni dejte dopředu státu půl milionu , a pak nebudete podezřelí.
A vrátíme se zpátky do obecné rozpravy. Takže pan poslanec Skopeček, prosím o vystoupení.
Já tu novelu odmítám, nejen kvůli tomu pozměňujícímu návrhu, který tady vzbudil tolik emocí, a de facto mluvíme jenom o něm. Ten hlavní argument byl, že podle mého názoru až téměř s obsesí se zabýváme tím, abychom hledali represivní nástroje, které by postihovaly agresivní daňové plánování nebo daňové úniky, ale takřka vůbec se nevěnujeme problému našeho složitého daňového systému.
Skutečně je to tak, jak jsem řekla už na minulém jednání Poslanecké sněmovny. Vždycky ta implementovaná část je podtržená, ukládají to legislativní pravidla. Ono by se to nemohlo dostat ani dál, protože by to nepustily jednotlivé komise a Legislativní rada vlády. Malá poznámka, já se opravuji. Bylo to v zápalu boje. Omlouvám se, není to pravda. Francie je typická země, která šla implementovat nad rámec, takže podklady, které vám připravili, paní poslankyně, nejsou správné. DAC 5 byl implementován prostřednictvím zvláštního německého zákona. Dochází k výraznému zpřísnění oznamovací povinnosti. Při překročení tohoto prahu vzniká oznamovací povinnost německých poplatníků vůči německé daňové správě. Oznamovací povinnost je také zpřísněna u výše zmíněných dalších firem. Týká se všech společností mimo EU, EHS nebo Švýcarska. Podmínkou není výše podílu, ale podstatný nebo rozhodující vliv v Německu usedlých investorů. Nemám tu Španělsko, omlouvám se, ale Španělsko šlo také implementovat nad rámec. Takže upřesňuji jenom informace, které tu byly řečeny. Ještě malá poznámka. Této hranice v podstatě Česká republika dávno dosahuje.
Přeji hezké dopoledne.
Já bych chtěl ústy pana předsedajícího ujistit obě dvě diskutující strany, že se poctivě snažím chápat, kde je problém, a nedaří se mi to, za což se hluboce stydím, a nesmírně, nesmírně bych ocenil a podpořil bych to, co řekla paní poslankyně Langšádlová, kdybychom oddělili to, co je opravdu implementace směrnice, kde nemám vůbec důvod diskutovat o tom, že se něco implementuje v tom rozsahu, co je doporučené, a to, co je nad rámec této implementace. Tak někdo nemluví úplně přesně to, co já považuji za pravdu.
Děkuji, pane poslanče.
Já bych chtěla jenom pro upřesnění. To zde bylo také řečeno.
Tak je potřeba to vysvětlit, protože ony rostou daňové příjmy obecně ve státě. A to si myslím, že je potřeba tady říkat.
Děkuji, pane poslanče. A vrátíme se tedy do obecné rozpravy a mám tady přihlášeného pana poslance Martina Kupku.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, milí kolegové, já bych rád obrátil znovu pozornost k textu toho pozměňovacího návrhu: v případě zjištění skutečností nasvědčujících tomu, že ze strany daňového subjektu, kterého se údaje a dokumenty týkají, nedošlo nebo nedojde ke splnění daňové povinnosti. Znovu zdůrazňuji: skutečnosti nasvědčující tomu. Myslím, že všichni, i ti, kteří nemají velké právní vzdělání, tak tuší, že tohle je opravdu vágní formulace, a pro mě to je samo o sobě důvod, abych pro takový pozměňovací návrh nehlasoval a hlasovat nemohl, protože zákony nemají být vágní. A je také jasné, že v tomhle případě se tu opravdu o omezení ústavních práv občanů jedná.
To je druhý lístek, který budete mít připravený. Jejich funkční období bude nejdříve od 6. dubna na tři roky. Volební komise standardně navrhuje volbu tajnou dvoukolovou, o které budeme hlasovat, ale předtím, pane předsedající, prosím o otevření rozpravy.
Ano, děkuji, pane předsedo. Do rozpravy je přihlášen pan ministr kultury Ilja Šmíd. Pane ministře, prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, pánové poslanci, vážení ministři, ministryně, já bych nechtěl zdržovat. Asi vám nemusím příliš osvětlovat, co to je Státní fond kinematografie. To členství v radě není prosím žádná v uvozovkách trafika. Práce každého člena rady je velmi náročná. Máte před sebou návrhy na osobnosti, které jsme navrhli.
Děkuji, pane ministře. Hlásí se někdo do rozpravy? Není tomu tak. Je to návrh volební komise, tak jak ho přednesl pan předseda Kolovratník. O tomto návrhu budeme nyní hlasovat. Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 121, přihlášeno 169 poslanců, pro 118, proti nikdo. Návrh byl přijat.
Poslední prosba. Výsledek bychom standardně oznámili ve 14.30 na zahájení odpolední části schůze.
Ano, děkuji. Přerušuji jednání Poslanecké sněmovny.
Tato novela je o chaosu, o diletantství, o velmi špatné práci bývalého Ministerstva práce a sociálních věcí. To si řekněme na rovinu. Myslím, že do této pozice se nechce dostat žádný poslanec ani poslanecká frakce.
Ptám se, kdo dál do rozpravy? Děkuji vám. V této podrobné rozpravě nelze dát pozměňovací nebo jiné návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti. Ptám se na závěrečná slova - paní ministryně, máte zájem? Paní zpravodajka? Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Tím projednávání končím. Dalším bodem našeho jednání je bod číslo Mám tady písemnou omluvu od paní poslankyně Gajdůškové, takže budeme měnit zpravodaje. Kdo je proti?
Proto k němu vláda zaujala negativní stanovisko. Máme tedy návrh, který má za cíl napravit nespravedlnost, která spočívá zejména v nerovném přístupu dvou konkrétních pojišťoven. Toto nerovné postavení má reálný dopad právě nyní, a to mimo jiné například na početnou skupinu horníků, a je tak klíčové tuto parametrickou změnu schválit ideálně co nejdříve. Věřím, že půjde politikaření stranou v tomto případě a společně přijmeme rozumné řešení pro lidi, kteří se do této situace dostali ne vlastní vinou. Proto mi dovolte požádat vás o podporu tohoto návrhu zákona. Děkuji vám za pozornost.
Navrhovaná úprava je pro lidi, kteří jsou poškození pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, jednoznačně výhodnější.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Samozřejmě i o stanovisko požádám vždy paní ministryni.
Dobrý den, kolegové, kolegyně. Předtím, než začneme věcně hlasovat, bych chtěl poprosit o vaše vyjádření hlasováním o vyřazení pozměňovacího návrhu písm. D, pana Kalouska, který zde naznačil, že chce vyřadit tento bod z procedury hlasování.
Kdo je proti?
Procedura, kterou schválil rozpočtový výbor, znamená, že by se hlasovalo o legislativních úpravách. A pan Kalousek byl vyřazen. C pana Marka Bendy hlasoval jako první. Je to protinávrh, proto navrhuji hlasovat o tomto protinávrhu jako o prvním bodu.
Dobře.
A za druhé. Takže dávám alternativní návrh, abychom nejprve hlasovali o bodu C pana poslance Bendy.
Já to vidím jako alternativní návrh procedury, kterou bychom měli odhlasovat jako třetí. Takže nezbývá nic jiného než nejdříve hlasovat o návrhu, který předložil Miroslav Kalousek. Když nebude schválen, budeme hlasovat o alternativním návrhu Marka Bendy. Protože nejde o jinou strukturu... nemůžeme ani požadovat. Tak teď hlasujeme o té alternativě, kterou přednášel pan poslanec Miroslav Kalousek. Hlasování číslo 111 jsem zahájil a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám.
Nechceme tím ohrožovat a podmiňovat přijetí tohoto textu. Takže závěrem. Občanští demokraté budou navrhovat zúžení přílohy k zákonu, jsme připraveni debatovat. Myslíme si, že to je i vzhledem k předpokládanému testu ústavnosti, případně k praktickému použití tohoto zákona dobré, protože bychom byli rádi, abychom to vyzkoušeli, zda to bude vůbec fungovat a zda to vůbec bude v souladu s Ústavou. Jinak bychom tento návrh zákona nepodporovali. Ale nejsme to my, kteří jsou arbitři toho, co ústavní je nebo není. Těším se na tu debatu. A zopakuji s panem navrhovatelem, že je opravdu cenné, že jsme se na tom návrhu shodli zástupci všech klubů. Někteří z těch podepsaných se podle mě na tom návrhu nepodíleli ani vteřinu. Ale to je věc na jinou debatu.
Tak, děkuji a mám tady jednu faktickou poznámku, pan poslanec Jakub Michálek. Protože faktickou byste mohl přednostně po panu Michálkovi a obecnou budete v pořadí.
My ten materiál samozřejmě také podporujeme, také chceme, aby se zrychlila výstavba. A chtěl jsem říct ještě jednu věc.
Ale jenom chci říci, nechme tu debatu, protože to je ve vašem případě metro, to je v dalších případech x, x věcí.
Tak, děkuji panu poslanci Birkemu a nyní s přednostním právem do obecné rozpravy pan ministr Ťok.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jenom bych chtěl zareagovat velmi krátce jako jeden z předkladatelů na to, co tady říkal pan poslanec Stanjura, prostřednictvím pana předsedajícího. Já souhlasím s tím a mně se velmi líbí, že bychom věci urychlili tím zavedením fikce souhlasu, klidně i za 30 nebo i za těch 60 dnů. Problém je, že když tam bude souhlas fikce a někdo to napadne u soudu, což bohužel stále může, tak většinou soud to prohlásí za nepřezkoumatelné a jsme zase na začátku.
Začneme faktickými: pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.
Tady je potřeba si uvědomit, že když ten seznam bude s jednou, se dvěma, se třemi stavbami, tak jak zde padlo, tak samozřejmě v ten moment se dostáváme do pozice, že během ne pěti, ale roků dvou, to znamená ještě v tomto volebním období, budeme zase mít další seznam a budeme ho řešit. A já řeknu proč. A jestli to Ústavní soud shodí ze dne na den s ohledem na tři stavby, anebo na deset, z tohoto pohledu je mi to úplně jedno. A já doufám, že tak neučiní a že se přiřadíme k státům, jako je například Německo v Evropě , a budeme moderní zemí, kde veřejný zájem z tohoto pohledu zvítězí.
Prosím, pane poslanče.
Problém toho testu ústavnosti je jiný. A tak jak je to navrženo, je to v zásadě obecný princip. A druhá poznámka k vystoupení pana ministra Ťoka k té fikci. Ne že mají pohodu, na nic neodpovědí a je fikce souhlasu.
Pan předseda Filip stáhl svou faktickou poznámku.
Děkuji, pane předsedající. Otázka, k čemu ti psi sloužili tehdy. Trošku mě i zarážejí třeba biblické citáty, které úplně nepatří myslím do portfolia příslušné strany, ale někdy se hodí, to je pravda. Ale já si myslím, že stačí poměrně jedna krátká věta. Všichni jsme se v životě někdy sekli, všichni jsme udělali nějakou chybu, speciálně v mladém a nezralém věku, a stačí tohle přiznat a říct: Promiňte, já jsem se tehdy spletl.
Děkuji. Děkuji, paní poslankyně. Pan předseda Kováčik a jeho faktická poznámka - stahuje ji. Takže na řadě je s přednostním právem pan předseda Bělobrádek, který se přihlásil před chvílí.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně kolegové. Já také chci se přidat k tomu, že nikdo nezpochybňuje odbornost pana kolegy. Myslím si, že odvedl určitě spoustu dobré práce. Nicméně to, co tady zaznělo v tom projevu, klíčové je, že zaměňuje legalitu a legitimitu. To, že něco bylo dáno předpisy, zákony, že něčemu přísahal, to je sice možné, ale to, že tehdejší legislativa byla nelegitimní, že věci, které byly možné dělat legálně, tak ještě nebyly legitimní. A to já myslím, že je to klíčové. A také si myslím, že samozřejmě nikdo jsme v té situaci nebyli, a také se nám to těžko může soudit. Myslím si, že stejně tak by mohli hovořit o tom, že tehdy bylo něco legální, i lidé v dalších totalitních režimech, a také to tak dělali a odvolávali se na to. To, že to bylo legální, nebylo legitimní. Například legální byly i norimberské zákony, ale nebyly legitimní.
Jsou zde dvě faktické poznámky. Pan poslanec Dolejš, pan předseda Filip. Pan poslanec Dolejš má slovo.
Příjemné dopoledne. No, nevím, jak příjemné. Ta debata skutečně poněkud extenduje do poloh, které jsou už poněkud neadekvátní problému, který tady řešíme. Já jsem pár vystoupení v podstatě kvitoval, budete se možná divit, ale i z protilehlých lavic, a to zejména ta, která upozornila na to, že reakce na tuto událost by měla vést k tomu, že si uvědomíme, že to, co se odehrávalo na demonstracích v roce 1989, bylo prostě v plné nahotě potlačování svobody shromažďování a svobody slova. A to, že se nové časy s tímto, s touto praxí rozešly, je pravda. A také součástí té pravdy je, že jsme se s ním rozešli i my, tedy KSČM. Protože pokud jsme odmítli zneužívání moci, tak se to vztahuje i na tento problematický princip, to znamená, když lidé přijdou na náměstí něco hlásat, tak je sejmu. To platí pro celou KSČM. Je to součástí naší programové identity a platí to. Ale pokud máte nějaké pochybnosti o tom či onom, rozhodněme to hlasováním. Neextendujme už tuto debatu, protože já si myslím, že pro každého, kdo si dá tu práci a zamyslí se nad podstatou, tak je to jasné. Odbornost byla naplněna. Slova o službě a naplnění práva, pokud jde o schopnost vykonávat tuto funkci, byla vyřčena. A pokud jde o to, co si myslíme o takových zásazích, tak je to jasné.
Paní a pánové, já budu velmi stručný. Ten režim byl legitimní." To je otázka historického hodnocení.
Pane poslanče, máte slovo.
Ta diskuse se rozvinula. Dodneška bohužel orgány československého a českého státu nebyly schopny identifikovat ty, kdo způsobili tyto ztráty na životech, ale nemůžeme vyloučit, že to bylo i z těchto předchůdců těchto zásahových jednotek.
Já jsem se nechtěl do této debaty nijak zapojovat, ale přece jen k těm symbolům trochu musím. Víte, každá rodina má nějaký osud a já mám také v ruce rehabilitační rozsudek svého děda, který byl v politickém procesu odsouzen v roce 1950 a seděl v Leopoldově, a moje maminka se musela starat o celou rodinu.